Tak to ať chceme, nebo nechceme, prostě je. Je otázka, jestli jsem na tu větu měl říct raději no comment, ale to se mi zdá poněkud zbabělé. Je to trošku pokrytecké předstírat, že tomu tak není. Různé průzkumy i sociologické studie nás o tom přesvědčí, že tomu tak je. Ta obava tady je, a ať už v nás vyvolává jakýkoliv pocit, zhruba u 60 až 70 % populace, což je vlastně nesmírně vysoké a alarmující číslo. Ale my skutečně nejsme teď v žádné první linii. My se naopak musíme, a to děláme aktivně, přihlásit k tomu, abychom podpořili naše alianční partnery, především ty, kteří mají přímou hranici s Ukrajinou nebo s Ruskou federací.
Takže nejprve se budeme muset vypořádat s tímto, až pak případně na návrh na zamítnutí v prvém čtení.
Já jsem se chtěl připojit k názoru paní zpravodajky. Budeme všichni hlasovat pro zamítnutí. Jenom se domnívám, že ta změna, po které paní zpravodajka volá, by měla být nejenom komplexní, ale také systémová.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Adamec.
Já s tím záměrem samozřejmě plně souhlasím, protože je to opravdu problém. Nicméně atd. Docela významných bodů, docela je to rozepsáno podrobně.
Děkuji panu poslanci Adamcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Beru tuto námitku v potaz. Další řádně přihlášenou je paní navrhovatelka paní poslankyně Konečná.
Protože paní zpravodajka neupozorňovala úplně přesně na stanovisko vlády, tak jsem vás nechtěla zdržovat. Ale asi budu muset. Protože já s vámi, pane kolego, tentokrát velmi nesouhlasím. A vzhledem k tomu, že jsme celý tento návrh konzultovali i s Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy, tak mi věřte, že jsem překvapena, jak to dopadlo, byť chápu, že možná je problém hlavně v tom, že je to návrh opoziční. A teď k té argumentaci. Kancelář není soudem ani správním úřadem a neměla by tedy výzvou nahrazovat řádné soudní či správní řízení. Výzva k zaplacení příspěvku nikdy neměla sloužit jako nástroj nahrazující či obcházející řádná soudní a správní řízení. Vláda kritizuje náš návrh jako nesystémový, ale samotná úprava a současné řešení prostě je nesystémové. Problematika současného řešení tkví v tom, že i pokud se sám domnělý dlužník brání výzvě a k uhrazení příspěvku soudní cestou, tyto výzvy nejsou řádně soudy prověřovány, neprobíhá detailní dokazování, výzva je často brána jako dostačující důkaz, že člověk dluží, a je jen soudem konstatováno, že povinnost má být splněna. Na tento alarmující fakt upozornil před čtyřmi týdny i Ústavní soud, když prohlásil, že justice přistupuje k podobným kauzám velmi rozdílným způsobem, například co se týče rozsahu dokazování. Cituji: Rozpory v rozhodovací praxi zjistil Ústavní soud dokonce i u různých soudců téhož obecného soudu. Právní závěr soudu o tom, že vozidlo stěžovatele bylo provozováno, neměl oporu v provedeném dokazování a je závěrem natolik extrémním, že má za důsledek zásah do práva stěžovatele na spravedlivý proces. Již ze samotné skutečnosti, že je vozidlo vedeno v registru, je sice možné dovozovat, že je vozidlo provozováno, a zpravidla tomu tak bude, to nicméně pouze za situace, kdy nebude jeho vlastníkem dodatečně prokázán opak. Tedy současná tristní situace je prohlašována Ústavním soudem za neúnosnou. Vláda tvrdí, že situaci ohledně registrů řeší. Řešení jsou tedy možná dvě. Přijmout námi navrhovanou novelu jako dočasnou a následně další novelou, již třeba vládní, podřídit proces vymáhání pohledávek například pod standardní správní řízení. Mým návrhem by se získal toliko potřebný čas k přípravě novely a zároveň by se zabránilo bezprecedentnímu poškozování práv občanů, jež se znelíbilo již i Ústavnímu soudu. Vláda dále tvrdí, že návrh zákona zcela nevhodně a nesystémově užívá institut čestného prohlášení, které má být považováno za důkaz o tom, že nebyla porušena povinnost provozovat na pozemních komunikacích pouze vozidla se sjednaným pojištěním, a zavádí fikci pravdivosti tohoto čestného prohlášení, kdy tento institut fakticky neguje celou úpravu úhrady příspěvku, neboť pokud by čestné prohlášení bylo považováno za důkaz neexistence povinnosti uhradit příspěvek, stal by se příspěvek při jeho uplatnění fakticky zcela nevymahatelným. A to i v případě soudního řízení. V tom, že se jedná o mírně nestandardní použití institutu čestného prohlášení, má vláda pravdu. Ovšem je třeba konstatovat, že se zde celkově ocitáme v nestandardní situaci, kdy nejsme v soudním ani správním řízení, a přesto dochází ke stanovování povinnosti.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v přerušeném jednání.
Děkuji panu předsedovi klubu ODS, že souhlasí s tím, abych mohl vystoupit a seznámit se stanoviskem klubu. Považujeme za nutné deklarovat, že zajištění suverenity, územní celistvosti a ochrana bezpečnostních zájmů České republiky, jakož i života a bezpečnosti občanů České republiky je pro nás absolutní prioritou. Nedovedeme si představit zajistit opravdu efektivní bezpečnost v Evropě bez toho, aniž bychom se bavili o bezpečnosti v rámci celé Evropy. Račte se podívat na mapu a uvědomit si, jaký kus Evropy například zabírá evropská část Ruska a Ukrajina.
Takže jiná než přednostní práva neudělím. Máme tři návrhy na usnesení a dovolte mi... Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pro nás pro všechny.
Jsem tolerance sama, pane předsedo. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Pane předsedo, máte slovo.
Musím říct, že vystoupili členové všech poslaneckých klubů. Všichni to víme a pak je to docela zbytečné, o tom hlasovat. Nechci se s nimi přít o ten výklad, nicméně pokud se zeptáte našich občanů, tak ti to nevědí, pokud je ten výklad pravdivý, že to už automaticky platí a že je to zbytečné. Opět bez toho, aniž bych se přel, jestli to pravda je, nebo není. Kdo by žádal, proč by žádal a kdo by vlastně odpovídal, když už je to automaticky jasné a platné? Myslím si, že nejlépe uděláme, když podpoříme všechna navržená usnesení.
Děkuji, pane zpravodaji.
Vážený pane předsedající, moc si toho vážím. Děkuji za pozornost.
Stejnou měrou i panu předsedovi klubu TOP 09, i když už jednou vystupoval.
Děkuji. Chci za klub TOP 09 říct, že si velmi vážíme stanoviska, byť jsme strana opoziční, vládní strany KDU-ČSL.
To je návrh, který byl přednesen. Kdo je proti? Druhý procedurální návrh nemůže být hlasován, protože jsem vnímal, i když mimo pult řečníků, námitku dvou poslaneckých klubů.
Takže pan předseda Hamáček sice mě chtěl zesměšnit, to se mu opravdu nepovedlo. Mě ani nenapadlo, že na sjetině můžu mít křížek, když máme evidentně důkaz.
Pane předsedo, já jsem vás viděl, že se hlásíte s přednostním právem, ale měl jsem samozřejmě přihlášené už ostatní s přednostním právem. Ale než ho zahájím, odhlásím vás všechny a požádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o tom, jestli přijmeme námitku pana předsedy klubu ODS o zápisu hlasování. Kdo je proti? Není tomu tak. Chcete, abych opakoval ten návrh? Zahájil jsem ho a ptám se, kdo je pro ten návrh, který předložil pan předseda Zbyněk Stanjura. Návrh nebyl přijat. Ani tento návrh nebyl přijat. Tím jsme se znovu vypořádali s těmito návrhy na usnesení. Prosím, pane předsedo, máte slovo ke svému vystoupení.
Já bych rád poděkoval za to, že jsme v podstatě všichni až na čtyři podpořili pokračování naší schůze i po 19. i po 21. hodině, protože jsem měl včera palčivé výčitky svědomí, že díky ukončení schůze panem předsedou Kováčikem jsme řadu věcí neprobrali. A domnívám se, že večerní hodiny jsou k tomu zvláště vhodné. Takže děkuji za tuto příležitost. To za prvé. My jsme tady nesdělili obecnou pravdu. My jsme tady sdělili naši pozici a za tou pozicí si prosím pěkně stojíme. My se to domníváme a respektuji, že vy si, pane předsedo, možná myslíte něco jiného. Ale dovolte nám sdělit tuto pozici. Vzhledem k tomu, že nedošlo k odhlášení při hlasování a paní poslankyně Langšádlová a pan poslanec Gazdík nebyli na svých místech, tak tam logicky mají křížek. Dovolte, abych vám vyjádřil pozdrav od našeho pana předsedy Schwarzenberga, který se rovněž domnívá, že jste hlasovali jako kryptokomunisté a že vaše hlasování je hanbou pro Českou republiku.
Já už jenom na zápis.
Nepřipadalo mi účelné to vyjadřovat třikrát v podstatě znovu. Z mého pohledu je naprosto jednoznačná.
Děkuji panu poslanci Alexandru Černému. Nyní paní poslankyně Jana Černochová.
Vážení kolegové, omlouvám se, že z toho vynechám ženy, ale jedinou ženou ve výboru pro obranu jsem já. Zároveň pan ministr a jeho resort bude chystat branný zákon, bude chystat zákon o aktivních zálohách a může se to tady v nějakou chvíli všechno sejít. Já nesouhlasím s kolegou Seďou, že to bude horší. Nebude to horší. Na pozici svobodníků! A v tom já vidím tu normu jako dobrou, jako dobrý návrh. Dostaneme se do situace, kdy zhruba 300 plukovníků nemůže mít ambici, a předpokládám, že tuto ambici nemá ani naše armáda, aby se z 300 plukovníků stalo během dvou let 300 generálů.
Jenom pár poznámek. První věc. Musíme si uvědomit, že tuto normu předložila minulá vláda a chtěla ji schválit v prvním čtení s těmi všemi chybami, na které jsem upozorňoval, takže je otázka, jak proběhlo vlastně legislativní kolečko, to znamená připomínkové řízení. Bez toho a bez tohoto závazku nemá cenu dále pracovat na této novele. Třetí věc. Není tomu tak, tak jako tomu nebylo při přijímání Bílé knihy o obraně.
Děkuji zatím panu ministrovi i panu zpravodaji.
Vážený pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych poděkoval aparátu Poslanecké sněmovny, že promptně připravil návrhy usnesení. My, poslanecký klub KSČM, se nyní nad nimi potřebujeme poradit, a proto žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání jedné hodiny.
Ano, děkuji.
Děkuji a prosím klub KSČM, aby se teď hned dostavil do prostor klubu.
Budeme pokračovat, ale nemám žádnou další přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Musím bohužel konstatovat, že jsme poněkud zklamán úvodním slovem pana ministra. My jsme už několikrát při různých příležitostech narazili na problém, že česká armáda se dostává do situace, kdy ztrácí některé své schopnosti. To už je něco, co se pana ministra Stropnického vůbec netýká, protože to byla práce jeho předchůdců. Já jsem očekával, že nás pan ministr v úvodním slově ujistí o tom, že má představu, co s tím. Nedávno jsme, ne všichni stejně horlivě, ale nedávno jsme slavili v České republice patnáct let od vstupu do Severoatlantické aliance. Při té příležitosti se konala celá řada akcí, na kterých zazněla docela závažná kritická slova ve vztahu k naší armádě. Poté nám možná podle nějakého článku Severoatlantické smlouvy přispěchá někdo na pomoc. Ale my už nejsme zřejmě schopni vůbec ničeho. Armáda České republiky je v zoufalém stavu. Tuším, že jsme druzí od konce na počet obyvatel produktivních. O rozpočtu už byla řeč. Víme všichni, že obojí je špatně - ale hlavně ten časový limit, ten je špatně. Armáda je jeden z resortů, nebo Ministerstvo obrany jako celek je jeden z resortů, který jestli něco potřebuje, tak je to dlouhodobost. Prostě bylo to velmi nedůstojné, velmi nepříjemné. Stavělo to náčelníka Generálního štábu mnohdy do šílené situace, protože se musel připravovat na to, že když to náhodou Sněmovnou neprojde, tak bude urychleně muset ty lidi stahovat. A to je obrovské bezpečnostní riziko. Paní kolegyně Černochová se tady zmínila o chybějících dalších zákonech, které nutně musí být svázány s touto normou. Já chci připomenout ještě jednu maličkost. Neodvoláváme se tam na to, že čekáme jenom na to, jak nás bude chránit Aliance. To jsou smlouvy, které platí a které my nezpochybňujeme. Nicméně jsme si vědomi toho, že prioritou nás poslanců, naší vlády by mělo být vlastní zajištění obrany. Já tomu prostě nerozumím. Pokud nedostaneme uspokojivé odpovědi na tyto otázky, bude náš přístup k dalšímu projednávání tohoto zákona asi docela rozpačitý. Vnímám pozitivně návrh pana kolegy Klučky na prodloužení lhůty, protože se obávám, že bez toho se prostě neobejdeme, a pevně věřím, že v tom mezidobí dostaneme ony informace, o kterých jsem se teď zmínil a bez kterých nelze ani zákon 221 efektivně projednávat.
Je třeba říci, že v rozkazním řízení u soudu se taktéž nárok žalobce nepřezkoumává a rovnou je vydán platební rozkaz, avšak situace žalovaného je vůči žalobci vyrovnána možností platební rozkaz úplně změnit odporem. Vždyť se jedná o absurdní situaci, kdy ČKP stanovuje povinnost a zároveň rozhoduje i o veškerých námitkách údajně povinného! Jedná se tak o paskvil na spravedlivý proces. Proto bylo zvoleno řešení za pomoci čestného prohlášení jako odraz odporu v soudním řízení. Jsme si vědomi, že toto řešení není ideální, ale jiné v současné situaci nemá smysl a jedná se pouze o logické vyústění současné úpravy. Pokud se vládě navrhovaná koncepce nezdá, vyzývám ji, aby tedy proces vymáhání příspěvků převedla do klasického správního či soudního řízení a ČKP se domáhala svých nároků jako jakýkoliv jiný soukromý, veřejný či zahraniční subjekt. Tvrdí-li vláda, že institut čestného prohlášení by znemožnil ČKP jakkoliv se domoci svého nároku, jedná se o čistou demagogii a absolutní právní nepochopení problematiky. ČKP by v případě zrušení výzvy čestným prohlášením byla pouze se svým nárokem odkázána na standardní řízení tak jako jakýkoliv jiný subjekt, kde by za pomoci řádných důkazních prostředků prokazovala své právo. Je nadmíru jasné, že si zákonodárce sám uvědomuje, že proces vymáhání pohledávek ČKP není řízení. Zde vláda už nejspíš neví, co by návrhu vytkla, a tak se snižuje k argumentaci, jež uráží kohokoliv alespoň trošku poučeného právem. Jejich obesláním, které zákonodárce toliko považuje ani za řízení ve svém pravém slova smyslu, protože standardům správního či soudního řízení neodpovídají ani na základní úrovni. Věřím tomu i podle vyjádření pana ministra dopravy, že toto považuje za problém, že to myslí vážně, a že se najde důvod pro to, abychom tuto novelu posunuli do druhého čtení, upravili ji, my se tomu nebráníme, ale zabránili tomu, o čem jsem tu mluvila. Prostě bez toho ty lidi necháte tak, jak jsou, a věřte mi, že ty případy jsou opravdu, ale opravdu tragické, a věřte mi, že jsme to způsobili my tím, jak špatně jsme minulý zákon připravili.
Možná se v osm nemají dělat vtípky. Já jako předseda vládního poslaneckého klubu moc dobře vím, co to je, když se říká, že vládní koalice nesouhlasí s poslaneckým návrhem zákona, zejména opozičním, protože chystá vlastní, systémové, komplexní, lepší a ještě lepší řešení. Nezapomněl jsem na to. Byl to takový pokus o vtípek. Známe to velmi dobře. Je třeba si všimnout, kdo zavetoval devadesátku, kdo navrhuje zamítnutí v prvém čtení. Tak může platit jedno, nebo druhé. Záleží, jak se kdo s tím vypořádá. My jsme naplnili literu zákona cestou nejmenšího odporu a nejmenší námahy úřadu, protože souhlasím s tím, že by to měl vymáhat ten, kdo má z toho užitek.
Je tady signalizováno, že paní stenografky nemohou vykonávat svoji práci pro hluk v sále, protože vás neslyší a protože by se mohlo stát, že vaše vzácná slova nebudou zaznamenána pro historii, tak prosím, abychom se opravdu ztišili. Děkuji. Prosím, můžeme pokračovat.
To nechám třeba na vládních poslancích, pokud je to zajímá. Jsme v polovině května. Když jsme dneska uměli schválit v zákoně o potravinách pozměňovací návrh, který měl 34 bodů a 17 stran, tak si myslím, že pozměňovací návrh k tomuhle nemůže mít 17 stran a že bude kratší.
Bohužel, tady se domnívám, že pan ministr nezvážil ten rozdíl a že skutečností je, že on vyslal politický, diplomatický signál našim spojencům i našim nespojencům.
Děkuji za slovo. Návrhy se vzájemně nevylučují.
Přistoupíme tedy k hlasování. Budeme začínat hlasováním pořadové číslo 122 a budeme se zabývat návrhem na usnesení, které přednesl pan ministr obrany Martin Stropnický. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 122, z přítomných 160 pro 115, proti 31, návrh byl přijat. Další návrh pana poslance Stanjury. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh pana poslance Ženíška. Kdo je proti?
Nevím, proč kroutíte hlavami a divíte se tomu.
Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tedy dovolte, abychom vám řekli, že jsme přesvědčeni o tom, že ti, kteří nepodpořili návrh usnesení pana poslance Stanjury a návrh usnesení pana poslance Ženíška, zaujali politickou pozici kryptokomunistů. Zbytek hlasoval jako kryptokomunisté, jako koketující s Putinem.
Nyní se o slovo přihlásil předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Podotýkám, že jsme mimo rozpravu, tedy budu dávat slovo jenom těm, kteří mají přednostní právo.
My si samozřejmě své hlasování zodpovíme před voliči.
Pane předsedo, máte slovo.
Paní a pánové, nebudu dlouho zdržovat, protože před sebou máme ještě hromadu konkrétní práce, kterou je třeba také udělat, ale chci poznamenat na margo vystoupení zejména kolegů předsedů klubů zprava, že mezi slovy a činy u komunistů rozpor není, jasně a zřetelně jsme své postoje dávali najevo a podle těchto postojů jsme také jednotně hlasovali. Já bych si nedovolil, byť jsem komunista, byť od nás, v uvozovkách, tito lidé odešli, bych si tyto lidi nedovolil urážet takovýmto způsobem. A poslední věta. Díval jsem se na sjetinu hlasování.